Než budeme pokračovat, tak přečtu dvě omluvy, které mi byly doručeny. Další v pořadí z přihlášených s faktickou poznámkou je pan poslanec Votava.
Začal kolega Laudát, pak jste se připojil. A chraň bůh, já bych si nedovolil vás lustrovat, to vůbec ne, kde jste, jak jste a co děláte. A ke kompromisu došlo a kapitoly byly schváleny.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je - já vás poprosím, paní poslankyně , počkejte, jste v pořadí s faktickou poznámkou. Mám zde čtyři faktické poznámky, jste v pořadí. Máte slovo, pane poslanče.
Pro pana poslance Hájka. Mimo jiné i úřadu ochránce lidských práv. Já tomu tedy fakt nerozumím.
V oblasti výstavby nájemních bytů byly uzavřeny smlouvy za 213 mil. korun na výstavbu 223 bytů a z toho bylo 153 bytů pro seniory. V rámci realizace pomoci při odstranění následků povodňových škod byly uzavřeny dvě smlouvy s fyzickými osobami, a to ve výši 1 mil. korun. V případě výplat dotací se jednalo o mandatorní výdaje vyplývající ze smluvních závazků fondu z předchozích let, kdy se ještě dávaly dotace, jejichž výši nelze měnit, a k výplatám došlo ve výši 898 mil. korun v případě úrokových dotací v programu podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů v rámci tzv. programu Panel. Výplaty dotací byly realizovány z aktiv SFRB. Ke konci roku 2013 měl fond 55 zaměstnanců. Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti fondu byly řádně projednány výborem fondu a schváleny dozorčí radou fondu. Vládou České republiky byla účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti fondu odsouhlasena usnesením č. 194 ze dne 24. března tohoto roku. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna oba předložené materiály schválila.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, na rozdíl od mé dobré kolegyňky Jany Fischerové, která se těšila na pana ministra a ten tady nebyl, tak já se těším na paní ministryni a ta tady je.
Děkuji panu zpravodaji. Poprosím ho, aby usedl vedle paní ministryni u stolku zpravodajů, a zároveň ho upozorním, že podle mých informací je paní ministryně zadaná žena. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Stanjura.
Děkuji za slovo. Myslím si, že ty úkoly může plnit například Českomoravská záruční banka. A druhá věc, to je takový ten malý yetti, který se jmenuje Jessica.
Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu ODS. Pan zpravodaj.
Já ještě jednu poznámku.
Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí.
Zareaguji na pana předsedu Stanjuru. Budu přemýšlet o zrušení SFRB, myslím, že to hned tak nebude. Osobně jsem chtěla protáhnout ty možnosti i na jiné zóny a na jiná města a už to nešlo. Ale samozřejmě vypracujeme písemnou informaci. Roztříštěnost podpory do bydlení. Ano, teď se snažíme tu věc otvírat a řešíme s Ministerstvem životního prostředí, že by zateplování bytových domů přešlo k MMR. Já toho teď trošku zneužívám, že tady kolega Brabec není, ale my se na tom samozřejmě nějak domluvíme. My jsme to takto převzali rozjednáno, takže není to ještě úplně uzavřené.
Děkuji, paní ministryně. Neeviduji žádnou přihlášku, končím tedy všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné.
Takže se táži ještě jednou, pan poslanec Lukáš Pleticha, zda je přítomen. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za pozornost.
Máte slovo, pane poslanče. Vaše faktická poznámka s přednostním právem - pan premiér.
Poslanecká sněmovna tu uplynulou hodinu nemohla nic dělat, ale chci vás všechny ujistit, že jako předseda vlády jsem měl velmi nabitý pracovní program.
Dámy a pánové, já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych poprosil pana premiéra, aby třeba jednou dvakrát za rok si pozval a sešel se s paní ombudsmankou, prezidentem NKÚ, předsedou Nejvyššího ústavního soudu a podobnými institucemi, které mají jistý nezávislý statut. Nechci to tady rozvádět. A znova připomínám slova pana Rychetského o nesvéprávných lidech na Ministerstvu financí. Takže tolik moje prosba. Nebylo to tak málo, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ale může to být i více.
Děkuji vám, pane poslanče. Máte slovo.
Dobrý den, pane předsedající, kolegové, páni ministři. Já jenom chci upřesnit jednu věc a reagovat tady na pana kolegu Laudáta. On dobře ví a on to na rozpočtovém výboru několikrát řekl, že rozpočtový výbor měl plnou pravomoc a kompetenci schvalovat tyto rozpočty a Ministerstvo financí pouze doporučilo a vyjádřilo se a v podstatě nám dalo nějaký náhled z jejich pohledu. To znamená, kompetence byly na naší straně. Je to čistý alibismus vymlouvat se na ministra financí a na Ministerstvo financí. A je to v podstatě rétorika, kterou tady vedou. A kdykoli je možno útočit na Ministerstvo financí a na ministra financí, tak to dělají. Ale on sám dobře ví, že v tomto případě to bylo plně v kompetenci rozpočtového výboru.
Já vás poprosím, pane poslanče Laudáte, počkejte, před vámi je s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.
Děkuji.
Příjemné dobré odpoledne. Vážená nepřítomná paní ministryně, dámy a pánové, moje krátká interpelace bude směřovat na způsob a zvyšování důchodů. A nejen já bych chtěl slyšet vaše stanovisko a stanovisko vašeho ministerstva. Mé otázky zní: Myslíte si, že dosavadní systém zvyšování důchodů je solidární a teoreticky spravedlivý? Nebylo by lepší jednotně zvyšovat důchody o stejnou finanční částku pro všechny důchodce? Pokud nemám pravdu, tak mě opravte. Životní náklady každého z důchodců a každého z nás jsou stejné. Nebo platí: kdo má vyšší důchod, vyšší mzdu, má i vyšší základní životní náklady na uspokojování základních životních potřeb? Je možné a co je pro to třeba učinit, aby zvyšování důchodů bylo stanoveno pevnou finanční částkou pro všechny důchodce stejně? Systém by se stal jednodušším, spravedlivějším a především levnějším. Děkuji za odpověď a za pozornost.
Nyní dávám slovo poslankyni Markétě Adamové, která byla vylosovaná jako třináctá se svou interpelací na ministra kultury Daniela Hermana.
Vážený pane ministře, interpelovala jsem vás již ve věci oživení projektu výstavby Národní knihovny podle projektu architekta Jana Kaplického písemně. Za vaši odpověď vám děkuji. Přesto se tomuto tématu chci ještě dále věnovat, a to především proto, že téma žije svým vlastním životem v médiích a hojně o něm diskutují i občané Prahy 8 - Karlína a Libně, kde taktéž žiji a jsem členkou vedení této městské části. Ačkoliv nejsem odbornicí na urbanismus či architekturu, tak mě opravdu velmi znepokojuje, jak se zda zachází s dílem, které bylo určeno zcela jinému účelu a pro zcela jiné umístění. Architektonický návrh Národní knihovny počítal s umístěním na Letné, tedy na vyvýšeném místě. Ačkoliv nezpochybňuji, že Praha si zaslouží moderní architekturu a kulturní centrum, zpochybňuji, že celá snaha oživit tento projekt je vedena motivem poskytnout Praze, Pražanům a návštěvníkům hlavního města další takový kulturní stánek a moderní architekturu. Snaha, která z celého projektu čiší, je vedena motivací developera, kterým je mimochodem sponzor vaší strany Luděk Sekyra, upozornit na megalomanský projekt Rohan City v období nesnadné situace na trhu s nemovitostmi. A vy mu ji tímto podle mého názoru poskytujete. Tvrdíte, že se o všech náležitostech tohoto záměru bude teprve jednat, avšak publicita, kterou tímto projekt získává v mediálním prostoru, je již dostatečná. Takže i kdyby z celého záměru nakonec sešlo, účel pro developera a sponzora KDU-ČSL byl splněn. Já se tedy chci zeptat, koho hodláte přizvat do pracovní skupiny, kterou chcete vytvořit, a zda si upřímně opravdu myslíte, že v tomto případě nejde jen o šikovně zvládnuté PR developera.
Nyní prosím o reakci pana ministra.
Ale nyní k vaší otázce. Jak jste sama, paní poslankyně, řekla, jsem také přesvědčen, že si Praha zaslouží v oblasti kultury stavbu 21. století, jakou Kaplického blob rozhodně je. Rozhodně se nejedná o nějakou lacinou reklamu, protože si myslím, že on ani nic takového nepotřebuje, protože je velice schopným stavitelem řady zajímavých projektů, o kterých žádná diskuse vedena není. A co se týká jakéhosi propojení se sponzoringem KDU-ČSL, to je naprosto transparentní záležitost, která od samého začátku byla zcela veřejně sdělována. A myslím si, že to je naopak zajímavá cesta i pro další subjekty, aby se podpora politických stran děla takto transparentně a jasně a nevyvolávala žádné postranní otázky. To znamená, že jsem opravdu velmi rád, že se opět vrací myšlenka Letné, a myslím si, že bude dobré, abychom se v nějakém širším grémiu setkali všichni, kteří chceme na tomto projektu nějak participovat. Tedy i tyto magnety nové architektury jistě její atraktivitu zvýší.
Nejde jenom o praktické lékaře, jde také o lékaře v nemocnicích a zdravotní personál v nemocnicích vzhledem k tomu, že už nebudeme moci uplatňovat výjimku na zvýšený počet přesčasových hodin, které lékaři mohou legálně v nemocnicích odpracovat. Čili jde o to, abychom měli dostatek prostředků na platby ať už pro lékaře, nebo zdravotní personál. To samozřejmě vytváří tlak na to, aby například lékaři odcházeli do zahraničí.
Děkuji panu premiérovi za tuto odpověď. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji vám, pane předsedající. A teď, pane premiére, dotazy na vás. Mnohé z politických subjektů se věnovaly velmi podrobně věcem kolem poplatků v nemocnicích ve svých volebních programech. Jak, pane premiére, vidíte tuhle snahu? Jaký je váš názor na aktivitu některých ministrů v tom, že oni s touto aktivitou přijdou a následně ji dementují. Předpokládáte, že se znova tato aktivita bude objevovat? Nebo skutečně splníme to, že poplatky, tak jak je v koaliční smlouvě, ve zdravotnictví nebudou?
Děkuji panu poslanci Klučkovi. Nicméně tím neubírám vaše právo na to se dotázat legislativy také.
A teď bych se rád věnoval odpovědi na interpelaci pana poslance Klučky. Čili příslušný návrh zákona Ministerstvo zdravotnictví připravuje, chceme ho předložit do parlamentu a je součástí koaliční smlouvy, že tyto poplatky se od 1. ledna příštího roku již vybírat nebudou. Pokládali jsme ale za odpovědné, abychom nejprve předložili do parlamentu zákon, který vyřeší financování zdravotní péče poté, kdy poplatky budou zrušeny. Čili od 1. ledna příštího roku tyto dva poplatky podle plánu vlády skončí. Tehdy když byl ve výši 60 korun za den, tak tehdy Ústavní soud odmítl návrh sociální demokracie na to, aby byly zrušeny všechny poplatky ve zdravotnictví. Bylo to tehdy velmi těsné hlasování Ústavního soudu, ale návrh na zrušení poplatků většinu nezískal. Vzhledem k tomu, že nebyl přijat příslušný zákon na sklonku loňského roku, který by ty poplatky nahradil, tak od 1. ledna letošního roku už lidé přestali poplatky v nemocnicích platit. Nová vláda, která byla jmenována v únoru letošního roku, měla dvě možnosti. Ale když se podíváme na strukturu poplatků, tak lidé starší 60 let zaplatili celkem 64 % poplatků za pobyt v nemocnici, tak jak se v minulých letech vybíraly. To by znamenalo mnohem nižší výběr a znamenalo by to obdobou administrativu. Proto jsme se v rámci koalice dohodli na tom, že poplatky už znovu zavádět nebudeme, je to součástí koaliční smlouvy, a dohodli jsme se také, že kompenzujeme nemocnicím výpadek, který je tímto způsoben, a v letošním roce jim kompenzace bude poskytnuta na základě příslušného zákona.
Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec nemá doplňující otázku. Já bych jenom doplnil, pane premiére, že neobvyklé věci se ve Sněmovně dějí neustále. S osmou interpelací se přihlásil pan poslanec Stanjura, který bude pana premiéra interpelovat ve věci mýtného systému.
Děkuji vám za odpověď.
A nyní dávám slovo panu poslanci Holečkovi, který přednese ústní interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance.
V souvislosti s ním zpracovávalo údaje o odsouzení těchto osob za jimi spáchané trestné činy, a to bez jejich souhlasu. Spojení uvedených údajů získaných ze zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy do jediného souboru a jejich další uchovávání spolu s dalšími osobními údaji získanými z obcí s rozšířenou působností i poté, co byl výstup z výzkumu předložen vládě České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů shledal jako nezákonné. To potvrdil dále i městský soud, ale svým rozsudkem vše nedávno zrušil Nejvyšší správní soud. Ve světle alarmujícího stavu v diagnostických ústavech, který je dnes konstatován a informace o něm zpřístupňovány veřejnosti, vyvstává otázka, nakolik výzkum, který výrazně prolamoval soukromí celé jedné skupiny obyvatel, byl efektivní. Nakolik prevencí není zastírána neochota respektovat zákon o ochraně osobních údajů.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jak zmiňoval pan kolega, jedná se o výzkum z roku 2004, takže se jedná o situaci z doby před deseti lety, přesto mi dovolte, abych okomentoval tuto argumentaci. To si myslím, že je základní z celého rozsudku Nejvyššího správního soudu. Vedle finanční stránky věci má tak rozsudek Nejvyššího správního soudu pro Ministerstvo vnitra i důležitý precedenční význam k provádění dalších výzkumů. Já tady mohu za sebe zodpovědně říci, že budeme ale velmi vážně při dalších výzkumech posuzovat i ochranu osobních dat a ochranu osobnosti jako takové.
Výborně. Prosím, pane ministře - pane poslanče, máte slovo.
Krásné. A já vás všechny svým projevem překvapím. Já prostě v této chvíli stahuji interpelaci na paní ministryni.
Děkuji, pane poslanče. Evidujeme tedy, že svou interpelaci stahujete. Nyní dávám slovo panu poslanci Vojtěchu Adamovi, který bude interpelovat pana ministra Chládka. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem myslel, že o něho přijdu. Jde samozřejmě jako vždycky o peníze. V situaci, kdy poptávka jednoznačně převyšuje nad nabídkou pořadatelských míst včetně jejich finančního zajištění, je nebezpečné se pořadatelství vzdát, protože by se už nikdy nevrátilo. Byla předložena celá řada dokumentů a argumentů pro podporu a zachování jednoho z nejvýznamnějších sportovních podniků, které se konají na území České republiky, a to včetně ekonomických. Tímto rozhodnutím byl zcela popřen systém financování významných sportovních akcí. Já bych se chtěl jenom zeptat, jak vypadá situace teď pár dní před tím, než se musí definitivně rozhodnout o pořádání v dalších letech.
Pane poslanče, omlouvám se, váš čas. Děkuji. A nyní prosím pana ministra k odpovědi. Prosím, máte slovo.
Ten příběh je mnohem složitější a problematičtější. My nemůžeme poslat finanční prostředky na tuto akci jinak než prostřednictvím národní autority. A národní autorita je Autoklub Česká republika.
Nemocnice tedy neměla účetní oddělení ani ekonomického náměstka. Já se ptám, jestli budete nadále trpět, pane premiére, tunelování veřejných prostředků ve veřejných nemocnicích, nebo jestli tomuto bezuzdnému rozkrádání veřejných prostředků učiníte okamžitě přítrž a prosadíte, aby něco podobného nemohlo pokračovat.
Pan premiér si přeje ještě odpovědět. Má přednostní právo, může ho využít. Prosím, pane premiére.
Ale ještě předtím bych rád doodpověděl na interpelaci pana poslance Stanjury, protože jsem zapomněl na důležitou věc, o kterou on mě žádal. Mohu zde potvrdit, že vláda, za níž byl zaveden ten stávající mýtný systém, nebyla vláda, ve které by byla Občanská demokratická strana. Byla to koaliční vláda, ve které byla sociální demokracie, KDU-ČSL a Unie svobody. Čili pravdu má pan poslanec Stanjura, byla to tehdejší vláda a byl to ministr dopravy Šimonovský z KDU-ČSL, který měl na starosti organizaci příslušného výběrového řízení, ze kterého vzešel ten stávající dodavatel mýtného systému. Když jsem se dotazoval, proč nemohu mít více informací pro odpověď na interpelaci, tak jsem byl informován o tom, že bychom porušili zákon o veřejné kontrole. To znamená, že teď vlastně běží fáze, ve které se vypořádávají námitky kontrolované osoby a není možné, abych já tady jako předseda vlády zveřejňoval nějaké informace. V současné době jsou vypořádávány námitky kontrolované osoby, to znamená Nemocnice Na Homolce. Já jsem požádal pana ministra zdravotnictví, aby v okamžiku, kdy bude mít k dispozici konečné výsledky této kontroly, přijal důsledně všechna potřebná personální opatření, která s výsledky této kontroly budou souviset. Souhlasím s vámi, že těch věcí, které byly medializovány v souvislosti například s tímto zdravotnickým zařízením, ale s některými dalšími také, bylo velké množství a je potřeba vyvodit konkrétní personální odpovědnost na základě jasného výsledku kontroly, která byla realizována.
Jednací řád zcela jasně - jeho paragraf říká, že kdykoliv - a slovo kdykoliv znamená kdykoliv - o to požádá předseda poslaneckého klubu, musí mu být uděleno slovo. To není svěží výklad, to je jasný výklad, pane premiére.
Dříve než k tomu přikročíme, dovolte, abych přečetla omluvy členů vlády, kteří zde nebudou, abyste případně měli možnost svoje interpelace stáhnout, pokud je nebudete chtít načíst a dostat písemnou odpověď.
Vážený nepřítomný pane ministře, já přesto svou interpelaci, i když zde nejste přítomen, rád přednesu a budu se těšit na vaši písemnou odpověď. Namísto stabilizace jste však začal provádět personální změny a zůstává otázka, podle jakého klíče. Odbornost a pečlivost to pravděpodobně není. Přicházejí lidé, kteří následně, třeba i po dvou měsících, opět končí, konkrétně pan Stanislav Klika, který byl dosazen a následně zase odvolán po dvou měsících. Také skončil pan Zdeněk Mařík, ředitel provozního úseku. O posty přišli například ředitel provozního úseku Tomáš Kaas či šéf kanceláře generálního ředitele pan Lukáš Zrůst. Chaos a nekoncepčnost je vidět ve všech krocích, omezuje to práci i těch slušných lidí na ŘSD. Projevují se tady evidentně základní manažerská selhání a hlavně popření slov, která jste deklaroval. Není to pravda. Politickou odpovědnost nesete vy osobně. Můžete mi a nám prosím vysvětlit, podle jakého klíče vybíráte nové ředitele, když odbornost, profesionalita a manažerské dovednosti to opravdu nejsou?
Já děkuji panu poslanci a nyní s přednostním právem předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek.
Já mám to štěstí, že pana ministra tady mám. Co vede poslance vládní strany, aby interpeloval ministra? Všechny ty diskuse nakonec sklouzly k jedinému tématu a to bylo určité pranýřování postupu policie, pochybností o nezávislosti policie, pochybností o účelovosti podávání trestních oznámení, což samozřejmě nemůžeme ovlivnit, ale účelovosti potom sdělování obvinění a poté průtahů s dalším řízením, což může vést až k dehonestaci trestně stíhaných osob. Rád bych se tedy dotázal touto formou, jak s touto informací Ministerstvo vnitra naložilo, případně naloží, a jestli můžeme očekávat nějaká opatření v této otázce. Není to z mé hlavy, ale tady jsme si to vyslechli napříč politickým spektrem, že jsou zde závažné pochybnosti o některých postupech Policie České republiky.
Prosím o odpověď pana ministra vnitra.
Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážený pane kolego, já jenom nevím, jestli ta interpelace by neměla spíše mířit na paní kolegyni Válkovou, ale budiž. Vždycky říkám policistům na poradách, že nemůže jejich akce končit monstrózní tiskovkou, ale musí končit odsouzením u soudu, a že ty monstrózní tiskovky bychom si měli nechat až potom, co ten soud rozhodne. Ta by měla velmi pečlivě a systematicky pracovat na tom, aby případného zločince dostala k soudu a byl odsouzen. Na druhou stranu bych se policie rád zastal, protože všechny tyto věci přece probíhají pod dozorem státního zástupce.